Když vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL vznikla, tak řekla: chceme těmto věcem dát pravidla. Proto vznikla Národní rozpočtová rada a legislativní jasné orámování této rady. Národní rozpočtová rada souhlasí s tím, že si stávající situace žádá mimořádná opatření jak co do rozsahu, tak co do rychlosti jejich přijímání. Je si také vědoma, že některá z těchto opatření a pravděpodobně i určitá míra fiskální stimulace ekonomiky budou nutná i v roce následujícím, nicméně současné znění zákona v tomto případě svým jednoprocentním limitem strukturálního salda fiskální prostor vlády neomezuje. Důvodem je existence hned několika institutů, které zákon obsahuje a které umožňují fiskální politice vhodně reagovat na mimořádné situace spojené s významnými ekonomickými problémy, aniž by byla jednoprocentním limitem vázána. Na prvním místě je nutné zmínit institut jednorázových a přechodných opatření, která jsou při stanovování výdajových rámců zohledňována. Jedná se například o výdaje vzniklé na základě nouzového stavu či výdaje související s očekávaným významným zhoršením ekonomického vývoje. Tady je odpověď!
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat v jednotlivých vystoupeních s přednostním právem.
Děkuji. Za mě jenom krátce. Vypadá to, že situace je vážná, protože ministr Zaorálek nás vyzývá k modlení, což je jasný signál toho, že se tomu máme věnovat.
To bylo rychlé. Děkuji.
Já jenom pro přesnost připomenu dvě věci. Ten nemluvil o otázkách a nebezpečích strukturálního deficitu, ale varoval před zadlužováním země, které nedopustí. Na to jsem reagoval. To bylo ještě před virovou krizí. Třetí nejmenší. To znamená, porovnejte si ten prostor, ten polštář, který má Česká republika k fiskálním stimulům, vůči zemím, které dneska některé dávají víc, i když de facto žádný takový prostor nemají.
Já se pokusím shrnout pár argumentů, proč klub ODS tento zákon nemůže podpořit. Nicméně my ten zákon nepodpoříme z jednoho prostého argumentu.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proceduru jsme schválili. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Ano, budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ano. Děkuji. Návrh jsme slyšeli. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tím jsme se vyrovnali se všemi hlasováními v tomto bodě, takže končím projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Na řadě je bod číslo Pan zpravodaj rozpočtového výboru Kamal Farhan je přítomen. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tedy požádal především o zjednání nápravy v této věci, protože podle mě z toho zákona to skutečně neplyne. Ale pokud ji nečerpal, pokud skutečně jenom po těch několika dnech paniky zase obnovil činnost, tak by měl mít nárok v plné výši, ale bohužel Finanční správa na svém webu uvádí opak. Z toho důvodu já prozatím ten svůj návrh ponechávám, aby skutečně byla garance toho, že to rozšíření se vztahuje na bonus i po dobu přerušení živnosti. Je to číslo 5049 a písmeno R. Prosím o jeho podporu a současně prosím paní ministryni o zjednání nápravy na Finanční správě, protože tohle je podle mě zjevná chyba.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si vás dovolím seznámit s návrhem procedury, která vám byla rozeslána a měli byste ji mít i v tištěné formě. Návrh na zamítnutí zákona nezazněl, legislativně technické změny tam také nebyly. Já bych teď přečetl návrh hlasovací procedury po bodech. Teď jenom vynechám, čí to je a o čem to je, to budu číst potom při jednotlivých bodech. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B 4977, tak se pozměňovací návrh pod písmenem C ve variantě 3 - 4995 již nebude hlasovat.
Já se omlouvám, pane zpravodaji. Dámy a pánové, prosím o klid, ta procedura je poměrně náročná, ať v tom neuděláme chybu. Prosím, pokračujte.
Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B 4977, tak se pozměňovací návrh pod písmenem C ve variantě 2 - 4995 již nebude hlasovat.
Už jsem zagongoval asi před minutou několikrát. Není problém. Můžete to říct na mikrofon tedy, že si přejete pět minut? Bude to čisté řešení. Návrh procedury byl přijat. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Chcete ho zopakovat?
Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 119, přihlášeno 100 poslanců, pro 45, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji.
A já se furt dívám skepticky na samotné spuštění chytré karantény v rámci moravských zemí, našich, protože my už jsme asi před třemi týdny slyšeli, že už to tam jede, že už armáda tam pomáhá. Lidi se trošku báli, že jim začnou vojáci chodit domů, protože to bylo špatně odkomunikováno. Protože to není velká politika, ne? To je přece jako zodpovědná odborná práce. Pracujeme s daty a s fakty. Rozhodnutí děláme na základě vyhodnocení informací. Já když jsem prezentoval na gymnáziu své první práce z oblasti IT, tak ke všemu jsem musel mít tabulky, ke všemu jsem měl mít grafy. Česká republika není laboratoř. My nejsme pokusní králíci. Toto mi od vlády chybí. Takže toto skutečně není laboratoř na pokusy. Buďte precizní a exaktní.
A prosím pana předsedu, aby se jako první stal zpravodajem a sledoval rozpravu od stolku zpravodajů. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že to, co tady zaznělo od pana předsedy Bartoše, nebylo konfrontační. Já chápu, já prostě chápu, že to není otázka jenom České republiky, že je to otázka dohody mezi českou a slovenskou stranou. Ale prosím, zkusme takovou dohodu najít.
Je tady s další faktickou poznámkou pan poslanec Lipavský. Co můžu dělat?
Chtěl bych ho vyzvat, aby tedy umožnil klidnou diskuzi.
Dneska se máme vyjádřit ve stavu legislativní nouze, ve zkráceném jednání projednat vládní návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Je to v podstatě podklad pro představu nás i široké veřejnosti, jak se tato vláda v situaci chová, jak reaguje a především jak spolupracuje s adekvátními kompetentními institucemi. Tedy: 1. 3. byl v České republice zaznamenán první případ koronaviru. Tentýž den vláda tento návrh novely schválila včetně žádosti o jeho projednání ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Ve Sněmovně byl zákon přikázán k projednání rozpočtovému výboru, který jej sice doporučil ke schválení, byl ovšem doprovázen oponentní zprávou. Přesto byl, řekněme, na sílu ve Sněmovně 8. 4. schválen. V Senátu byl tisk přikázán výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ústavně-právnímu výboru. Oba výbory doporučily návrh novely zamítnout a stejný výsledek přineslo i jednání v Senátu. Všichni jsme obdrželi mailem stanovisko Národní rozpočtové rady. Všechny tyto materiály jsem pečlivě prostudoval. Jsme si také vědomi, že pro státní rozpočet bude představovat nemalé náklady a že je také nutné přemýšlet právě v duchu rozpočtové odpovědnosti o budoucnosti, jaká opatření budeme zavádět. Jde, a dokonce by nás případné přijetí této novely mohlo v budoucnu dovést do ekonomicky velmi složitých situací. Zbytečné zadlužování české ekonomiky, zhoršování dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, zvýšení tzv. rizikové prémie České republiky na zahraničních trzích atd. - Tady jenom pod čarou chci říct, že Národní rozpočtová rada se o této novele dozvěděla z médií. - A za třetí, proč se odborníci Ministerstva financí nechovají tak, jak by jim mělo být vlastní, jako správný hospodář, tedy odpovědný hospodář? Protože to vypadá, že zde se jednalo o politické zadání. Za KDU-ČSL mohu říct, že tento ekonomický hazard nepodpoříme.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom bych chtěl zareagovat na to, co jsem tady slyšel. A už od času Gustáva Husáka se to stalo velice oblíbeným motivem, který se tady často vrací. Takže skutečně naše země zadlužená samozřejmě není, protože v atmosféře, kdy se tato pochodeň přebírá pravidelně, je to podle mě skoro nemožné a neučiní to asi nikdy žádná vláda ani žádná politická strana. A to není všechno. Japonsko používá fiskální stimul na úrovni 10 % HDP. A možná si vzpomenete, že ten důvod, proč se Amerika dostala z minulé recese daleko rychleji než Evropa, byly právě masivní fiskální stimuly, které dokázaly z té recese Ameriku zvednout a dokázaly tu ekonomiku oživit. V situacích, jako je tato recese, je ta logika trochu jiná než křičet proti zadlužení. Je to asi taková logika, když přijde takováhle situace, jako když jste třeba na svahu jako lyžař a když máte za úkol projet třeba prudký svah, a vy místo toho, abyste se předklonil dopředu, tak ze strachu ze zadlužení se zakloníte dozadu. Pak zaručeně spadnete. V takové situaci, jako je ta recese, se naopak člověk musí přizpůsobit té situaci a musí tu rychlost tomu přizpůsobit. Já bych tady rád citoval Martina Wolfa, kterého rád čtu. Když ale budeme pro to něco dělat!
Pane zpravodaji, myslím, že to nebude potřeba. Pan předseda na tomto návrhu netrvá. Já jsem si toho vědom, i té hodiny a způsobu, v jakém to projednáváme. Ještě se k proceduře hlásí pan poslanec Ferjenčík.
Já jsem chtěl poprosit pana zpravodaje, jestli by si mohl osvojit ten návrh pana Stanjury, protože on je naprosto logický. O to jsem chtěl poprosit, abychom to nemuseli zbytečně hlasovat.
Ano, to je řešení, ale můžeme se s tím vyrovnat i hlasováním. Kdo je proti? Hlasování číslo 81, přihlášeno 100 poslanců, pro 99, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Pardon, já se, pane zpravodaji, moc omlouvám.
Děkuji. Budeme pokračovat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
K dočasnosti opatření. Já nesouhlasím s panem senátorem v žádném případě, protože Evropská komise rozvolnila dočasně fiskální rámec, aby mohlo dojít přechodně k odchylce od střednědobého rozpočtového cíle. Nebo se snad někdo domnívá, že oddálíme strukturální zlom, další rok následně opět provedeme fatální škrt? Jak bychom to měli udělat? A nedotkne se to úrovně v této zemi? Nedotkne se to důchodů? Jak by se to nemohlo dotknout důchodů? Vzpomeňme si, nechci vám připomínat prostě, co se stalo před deseti lety. Tehdy se konsolidovalo 110 mld. Teď bychom konsolidovali 150 mld. Tak prosím, buďte korektní. České fiskální pravidlo je velmi tvrdé. Jeho únikové klauzule jsou přísné a vztaženy jsou pouze na rok, kdy dojde k nepříznivé situaci. Ministerstvo financí pod vedením dnešního premiéra, tehdy ministra financí Andreje Babiše, to takhle nechtělo. Poslalo do Poslanecké sněmovny závodního koně. Nechala jsem si od stálého zastoupení zpracovat benchmark. My říkáme, nastavíme to od příštího roku na sedm let, abychom se dostali ke stejnému strukturálnímu saldu, jako jsme měli před nástupem pandemie. To znamená, to je ten základní problém. Protože my jsme se dostali do naprosto bezprecedentní situace. A ten závodní kůň, kterého tam Andrej Babiš poslal, tak z Poslanecké sněmovny, tak jak jsem řekla v Senátu, vyšel velbloud. Velbloud, díky kterému jsme byli papežštější než papež. Proto jsme tam, kde jsme. Proto potřebujeme rozvolnit prostě toto strukturální saldo. Protože tato mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. Protože to, že jsme vypnuli většinu ekonomiky, bylo proto, abychom ochránili zdraví obyvatel. Takže nelze očekávat, že umíme se vrátit příští rok na stejnou úroveň. Nelze to očekávat. Máme 200 mld. Dále není pravda, že zákonný limit jsme prolomili před recesí. Já mám tady tabulky od roku 2007, mohu vám ta strukturální salda přečíst. Ano, ale nemůže je v žádném případě vetovat. Proto také nastavujeme důvěryhodnou a zákonem danou jasnou strategii konsolidace. A opravdu se domníváme, že pokud se proškrtáme ke druhé recesi, tak budou chybět prostředky, protože propadnou příjmy a zvýší se sociální dávky? Tak zůstane rating? To se domníváme? Že když to uděláme tak, jak vy navrhujete, tak nám rating ratingových agentur zůstane? No já vám říkám, nezůstane. Není v kontextu hloubky pandemie ani v mezinárodním kontextu nic dramatického, co by otřáslo trhy. Takže porovnejte si ta čísla, která tady máme. A já říkám, že to nejde udělat bez zásahu do tohoto zákona. Bohužel ne. Co se týče krátkodobosti stimulace, tady si dovolím opět nesouhlasit s paní docentkou Zamrazilovou. Protože si nemyslím, že to takto můžeme chápat, jak ona říká. Ta je měřena rozvolněním strukturálního salda. Opakuji, že minimálně o 30 mld. ročně.